Když tenhle klíčový dokument, podle kterého se má plánovat rozpočtování na příští tři roky, vůbec neodpovídá realitě.
Pan poslanec Leo Luzar s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Jelikož předřečníci již některé otázky otevřeli, všichni víme, že jsme zjistili, že minuta na Ministerstvu kultury trvá deset minut. Všichni jsme pochopili, že nákup obrazů je něco podobného jako draftování Jaromíra Jágra do Ameriky. Že prostě ten, kdo má více peněz, ten vítězí. A že to jsou problémy, které ta Národní galerie má. Ale já se vrátím k tomu začátku, protože já si opravdu neuvědomuji, že zde zazněla odpověď na interpelaci o aktuální situaci v Národní galerii. Vraťme se na začátek! Národní galerie byla dehonestována jejím bývalým nebo odvolaným ředitelem v rámci minimálně Evropy. Na desítky podpisů významných umělců, významných lidí, co se pohybují v kultuře, nebylo reagováno. Postavili se jak jeden muž a žena za odvolaného ředitele. Nevím, z jakých argumentů čerpali, že se ministr kultury dopustil něčeho. A společnost to vnímala velice negativně. A nikdy od této doby nezaznělo z úst zodpovědných, k čemu vlastně došlo. Nebo jestli minimálně byli tito významní lidé kontaktováni a byla jim řečena fakta o této situaci, která zůstala.
Skončil vám čas k faktické poznámce, pane poslanče. Nyní faktická poznámka Miroslava Kalouska, poté faktická poznámka ministra kultury a poté Zdeňka Ondráčka.
Ve smyslu jednacího řádu reaguji na vystoupení pana ministra faktickou poznámkou. To jsou čísla vlády, která předložila Poslanecké sněmovně. A co je nekorektního na tom, že jsem je citoval? To je prostě dokument, který máme brát vážně, to je vládní dokument, tak mám-li ho brát vážně, musím vzít na vědomí, že počítáte s půlmiliardovým poklesem na Ministerstvu kultury. Takže já tuhle argumentaci prostě nemohu přijmout.
Nyní faktická poznámka ministra kultury.
To znamená, to nebylo tak, že si to vládní koalice usmyslela, to byla dohoda, kterou jsme tady udělali.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já nebudu vystupovat příliš dlouho. Ten problém existuje, naší povinností je ten problém řešit a také vyřešit. Asi to všichni víte. Nemůžeme připustit, aby to bylo tak, že občané dají stovky milionů korun na podnikání předsedy vlády, že občané přispějí částkou několika stovek milionů korun na provoz a zisky jeho firem. Já myslím, že je správnější, a doufám, že se na tom shodneme, že impérium předsedy vlády vrátí neoprávněně čerpané dotace českým daňovým poplatníkům. Otázku zopakuji: Bylo by možné před pěti nebo deseti lety, aby byla předsedou vlády osoba, která je trestně stíhaná, jejíž vlastní firma čerpá národní nebo evropské dotace? Nyní konkrétně, dámy a pánové, máme před sebou dvě výzvy, dva problémy, které máme a musíme řešit. Ten jeden problém, jedna výzva, to je ochrana zájmů a peněz českých daňových poplatníků. Mluvíme tady o sumě - ona se možná bude upřesňovat, ale aspoň co zatím proniká na veřejnost - 450 milionů korun, které vláda vybrala od lidí a poslala je firmám předsedy vlády v domnění, že je nakonec proplatí evropské dotace. Jenže jak se ukazuje, tak z těch evropských dotací to proplatit prostě nepůjde. A předseda vlády tady může mlžit, může lhát, může si vymýšlet, může zlehčovat vážnost situace, ale někdo ty stovky milionů prostě dostal na účet a byly to firmy z impéria předsedy vlády a odněkud ty stovky milionů na ten účet přišly a nemusíme ani příliš složitě přemýšlet odkud. Ty peníze přišly z národních zdrojů a ukazuje se, že to evropské peníze prostě nebudou. A proto první věc, ke které bychom měli vládu zavázat, a pomoci řešit tu situaci, je, aby vláda svým jednáním zajistila a garantovala, že důsledky závěru auditu Evropské komise o střetu zájmů předsedy vlády nebudou nést čeští daňoví poplatníci, ale že neoprávněně čerpané dotace budou vymáhány od firem, které tyto dotace čerpaly. To musí být jasné. My jako Poslanecká sněmovna, která má odpovědnost, bychom měli mít jasné záruky od vlády a měli bychom si tyto záruky vynutit. Dovedete si představit, že by něco takového bylo před pěti nebo deseti lety možné? Pokud jste k sobě upřímní, tak každý jeden z vás v tomto sále si musí dát stejnou odpověď. Taková představa by byla úplně absurdní. A dokonce před pár lety byste se takové otázce vysmáli bez ohledu na své politické přesvědčení a příslušnost. Na prvním místě by to bylo jasné premiérovi nebo předsedovi vlády. Ale my ostatní si nechceme zvyknout na to, že to je dneska normální, že to je přípustné, že to je představitelné.
Nyní tedy jenom přečtu také zároveň pořadí, než přijde pan poslanec Bohuslav Svoboda k mikrofonu. Takže v tuto chvíli pět faktických poznámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Já si tady připadám jako v psychedelickém snu. Já vůbec nevím, o čem diskutujeme. Ale zemře až druhý den. Vracíme se někdy k tomu, že se to stalo už před deseti lety? A to tady máme. My se stále dozvídáme, co udělaly generace před námi, a neřešíme to, co udělala generace teď. O tom bychom měli hovořit. Já jsem skutečně velmi, velmi nestranný v této věci. A na tom to všechno postaví. To je přeci nesmysl. Tohleto povídání, tahleta argumentace, to, co říkal pan předseda vašim prostřednictvím, to je naprostý nesmysl. Nedělejte to! Ono s tím nemá nic společného! Máme řešit něco jiného a máme najít pravdu!
Také bych chtěl doplnit pana předsedu Faltýnka, že pokud tady mluví o zveřejnění materiálu zaslaného Evropskou komisí, tak standardem u diplomatických materiálů bývá, že musí se zveřejněním souhlasit obě strany, tedy jako Evropská komise, tak Česká republika. Česká republika zastoupená tedy vládou Andreje Babiše.
Tak.
Vážení kolegové, kolegyně, děkuji. Velmi mě mrzí, že já musím využít faktické poznámky. Na druhou stranu rozumím tomu, že se vám vůbec nehodí do krámu, abych vystoupila a věci uvedla na pravou míru. Takže dovolte mi aspoň v těch dvou minutách tedy říci, jak se věci mají. Auditní zpráva je apolitická záležitost. Těch bodů je sedm. Já vám rozešlu všem ten časový postup, stejně tak jako jsem to okamžitě dala k dispozici novinářům, aby viděli - a teď musím pochválit média, které alespoň dneska už informují pravdivě, protože skutečně jde o závěrečnou zprávu, nikoliv finální zprávu. Česká republika je v bodě 2b ze sedmi. Teprve následně samozřejmě Evropská komise, pokud povede další jednání, budeme se možná - možná - bavit o korekcích, pak teprve můžeme mít bilaterální jednání. To jednání, jak tady řekl pan poslanec Faltýnek, pan komisař Hahn je opravdu běh ještě na velmi dlouhou dobu. Ale toho se asi nedočkám.
Tak to byla paní ministryně. Takže máme tady ještě dvě faktické poznámky. Ano, máme dvě faktické poznámky. Nicméně faktické mají přednost.
Děkuji za slovo. Trvám na tom, že jste celé pondělí lhala, že jste vynalezla úžasný sémantický rozdíl v češtině mezi slovy závěrečný a finální. Gratuluji. Nevyužiji vaší nahrávky a nepovedu debatu o řídících orgánech. Nemyslím si, že to máme zrovna vést dneska. Nicméně vraťme se k podstatě věci, proč to vlastně řešíme, a pojďme vyvracet mýty. Najděte mi zmínku o svěřenských fondech v lex Babiš podle Andreje Babiše. Nic takového tam není. Slyšíme tady pohádky roky od Andreje Babiše, že jeho firma není založena na přímých dotacích. Já neznám lidské právo čerpat dotaci. Andrej Babiš ho možná zná. Neznám lidské právo čerpat investiční pobídku. Vy to možná takhle chápete.
Tak nyní mám tady tři faktické poznámky. Takže pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, dále se připraví paní ministryně Klára Dostálová a předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.
Já mám dotaz na paní ministryni. Ale ještě víc mě zajímá, protože tohle se obávám, že nezvládnete, když jste to za těch šest let nejspíš nezvládli, tak by mě zajímalo, jestli můžete zaručit, že budete vymáhat ty korekce budoucí.
Děkuji za slovo. Bohužel takto ve faktických poznámkách, takže po dvou minutkách. Pak teprve bude závěr procesu."
Děkuji. Pan poslanec Foldyna, potom faktické poznámky poslanců Plzáka a Ferance. Prosím, máte slovo.
Vy tady mluvíte, jako kdybyste zastupoval nějakou novou politickou stranu, která včera vznikla, kterou nikdo nezná, která vůbec nemá žádnou historii.
Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, dnes naposledy. Možná jsem špatně pochopil to, co tady říkal můj předřečník, ale já jsem přece neřekl žádnou lež. To není pravda. To je jedna věc. Druhá věc. Velmi správně jste řekl - nikdo to neviděl, a my se tady o tom bavíme, my kvůli tomu máme zvláštní bod. Takže to mi připadá nepřijatelné, pro mě nepřijatelné. Až to tady bude na stole, až to bude zveřejněno, ano, samozřejmě, bavme se o tom, klidně o detailech. A ke kolegovi pirátovi Bartošovi prostřednictvím pana předsedajícího. Vy tady říkáte, že máme udělat komisi, která bude dohlížet na to, aby to bylo zprocesováno bezchybně, nebo dobře, já jsem tomu tak rozuměl. My máme dohlížet na úředníky, když na ně nesmí dohlížet ani ministr? Nezlobte se na mě, ale to mně připadá také nějaké nepřijatelné.
Pan poslanec Feranec s faktickou poznámkou, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Děkuji, pane předsedající. Co jsme četli - nečetli. V pohodě. Já se jenom ptám, k čemu jsme přijímali služební zákon? Proč jsme ho přijímali? Připravte takový zákon, předložte ho, potom to bude fér, ten postup bude správný.
Následují faktické poznámky pánů předsedů Kalouska, Stanjury a Bartoše v tomto pořadí.
Dvě poznámky k řečem předřečníků. Pan poslanec Foldyna připomněl minulost, jak velmi rádi děláte, když nechcete mluvit o budoucnosti, kam bychom měli směřovat především. Ono ty věci se na Úřadu vlády skutečně děly. Dneska čelíme mnohem většímu hnoji, a premiér říká, že nikdy neodstúpi, a vy ho v tom držíte. V tom je ten zásadní rozdíl. Víte, kdyby ten premiér dnes odstoupil, tak bych řekl ano, jsme si kvit. To je poznámka první. Máme samozřejmě služební zákon, ale také platí v našem ústavním systému, že exekutiva se zodpovídá Poslanecké sněmovně. A je pod politickou kontrolou. Ministr má dohlížet na její nestranný výkon působnosti a my dohlížíme na ministry, zda dělají svoji práci pořádně. Je to přesně v duchu našeho ústavního systému. Nevím, proč by se kvůli tomu měl rušit ústavní zákon. Jenom nesmí Sněmovna rezignovat na svoji kontrolní roli nad vládou, protože tu kontrolní roli z Ústavy má, a když ji dělat nechce, tak prostě neplní svoji ústavní náplň.
Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
To za prvé. Za druhé, nedivte se nám. Celé pondělí jsme slyšeli od paní ministryně, jak ta zpráva není finální! Proto jsme chtěli a proto navrhneme zřízení té parlamentní komise, která má kontrolovat kroky vlády. Jak si mají asi ti nezávislí úředníci vysvětlovat slova pana ministra Brabce, paní ministryně Dostálové - každá stránka je tam špatně, samý nesmysl. Evidentně vy už to víte, my ne. Evidentně jste neuspěli s tou argumentací. Protože kdyby ta zpráva očistila Andreje Babiše, tak si myslím, že už jsme měli osm tiskových konferencí hnutí ANO, na kterých nám to neustále oznamujete. Ten politický boj vedeme s vámi.
Pan předseda Bartoš, faktická poznámka.
Já bych také chtěl jenom krátce reagovat na pana kolegu Ferance. Já jsem přesvědčen, že výbavou člověka v 21. století, a zejména poslance, by měla být informační gramotnost. Tak se potvrdí to, co my tady říkáme.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Takže my tady probíráme průser vlády za 250 milionů, a místo toho se tady zase snáší milion výmluv, zavádění, kouřová clona. Asi praktiky, které jsou převzaté z nějaké estébácké minulosti. A to, jakým způsobem se k takhle zásadnímu dokumentu vyjadřuje ministryně pro místní rozvoj, že řekne na iDNES.cz , nevím, co se v dokumentu píše, a nezajímá mě to - tohle řekne člověk, který je placený za to, že se o to má starat, že má implementovat doporučení, které sem pošle Evropská komise, protože se špatně používají evropské peníze. My jsme jednali na pražském magistrátu v souladu se zákonem. Takže takhle se postupuje v souladu se zákonem.
Faktická poznámka pana poslance Nachera. Prosím, máte slovo.
Ale ani takhle to nebylo, pane kolego. První, kdo to chtěl zveřejnit, byl pan primátor Hřib. Takhle to v pondělí, co já jsem tedy viděl a slyšel, nezaznělo. Teprve poté přišla ta analýza, která jasně řekla... Ale takhle byl ten postup. Tak prosím, když už tady nabádáme k přesnosti, tak to dodržujte.
Faktická poznámka pana předsedy Vojtěcha Filipa, poté s faktickou poznámkou pan předseda Ivan Bartoš. Prosím, máte slovo.
Takže to je jednoduché. Takže na to počkáme, až to bude veřejně, a budeme se o tom bavit, až to budeme číst. To není žádná výmluva. Já se spíš ptám, jestliže máme něco udělat, tak musíme udělat něco tady jako zákonodárný sbor a jako sbor, který je kontrolním orgánem vlády. To souhlasím s Miroslavem Kalouskem. A jestli se někomu nelíbí věci, které jsou v občanském zákoníku - svěřenecké fondy, no tak je předělejme. To je naše právo a taky naše povinnost. Takový paskvil. A teď se tedy bavíme o tom, že svěřenecké fondy nestačí. No tak se na to pojďte podívat a budeme to předělávat. Protože to není věcí jednoho střetu zájmů. Prosím vás, uklidněme se a pracujme, jak máme.
Pan předseda Ivan Bartoš, poté pan poslanec Dominik Feri a pan předseda Kalousek - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Já kdybych tu zprávu dostal, byl bych nějaký orgán, jako třeba Praha to dostala jako to místo, tak já bych ji zveřejnil. Já jsem četl definici veřejného zájmu. Moje rozhodnutí jako Ivana Bartoše by bylo to zveřejnit. Tu vůli mám. Ostatně zde zaznívá třeba i od SPD, že bychom to přece měli chtít, aby to vláda zveřejnila. A ta druhá věc k panu předsedovi Filipovi. Pojďme se bavit o zákonných změnách, změnách zákonů. Máme na to ještě dva roky v tomto složení Poslanecké sněmovny. Ten musíme vyřešit teď. Zda potom navrhneme nějaké změny zákonů, které to do budoucna upraví, víte, jak dlouho prochází zákon Sněmovnou, rok, rok a půl, i když je konsenzuální. Takže my teď máme nějakou situaci finální po roce přetahování a tu musíme vyřešit.